A špitály samozřejmě, ty to odskáčou, ty postupně. Praktici budou mít nárok na vyžádanou péči, to se obrovským způsobem prodraží. To, co vypadá jako úspora, že se sníží o dva stupně teplota, je ve finále těžký prodělek. A jak je řečeno, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Takže kdyby si dal někdo tu práci a propočítal to, tak jsem přesvědčen, že ta úspora v konečném důsledku vůbec žádná nebude, naopak. A těžko vyjádříte parametr zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, zkrácení střední doby dožití. To jsou všechno velmi obtížně uchopitelné veličiny, které těžko vyjadřujete. To je prostě pro mě naprosto neuvěřitelné. Celý život se tam dolévají peníze a teď se tam odtud vezmou. To je prostě neuvěřitelné. Ale garantuji vám, že ještě se dožiju toho, že tam zase dolévat peníze budeme muset, protože tam nebudou. A není to tedy problém žádný zásadní, pro nikoho. No nic. Ony tam měly prostě tu výhradu. A zase, opět připomínám, kam odvádí tyto dvě pojišťovny, které nejvíc řvou, ty zisky? Co my z toho tady máme? Nic, je to kšeft jenom pro někoho. Tady se tedy bude všechno rušit, ale pojďme se... Já si připadám jak ve špatném filmu!
Ty nejlepší tržní ceny, konkurence a ty nejlepší možné produkty, to přináší konkurence a to naopak monopol umrtvuje. Do té doby se nikdo nezabýval zvýšením minimálních limitů pojistného plnění. To jsou všechno velmi pozitivní věci, které oblast zdravotního pojištění cizinců posouvají dopředu. Prosím vás, to samozřejmě vůbec neodpovídá realitě. Tady bylo argumentováno tím, že ÚOHS se vyjádřil k novele tak, že ta novela není v rozporu s principy veřejné podpory. ÚOHS se vyjádřil úplně přesně opačně. To je poslední argument.
Než dostane příležitost pan poslanec Jan Kuchař, máme zde faktické. První se přihlásil pan poslanec Radek Vondráček, připraví se Robert Králíček a poté paní poslankyně Věra Adámková.
Já si myslím, že tahle debata bude právě slušet tomu ústavně právnímu výboru a doufám, že pan kolega bude hlasovat pro.
Nyní pan poslanec Robert Králíček, připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
Co je na tom špatného?
Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Adámková s faktickou poznámkou. Děkuji, paní poslankyně.
Já jen dvě poznámky. Prosím vás, hlaste se u mě poslanci, kteří chcete poskytnout ta data, rád vám je poskytnu. A ad 2 - já jsem, prosím vás, ve svém předchozím vystoupení nijak nekritizoval poslanecké návrhy.
Prosím, máte slovo.
Tak pokud tady argumentujeme nějakými čísly a daty, tak pojďme si to říct.
Nedáváme do souladu nic, přátelé. Byl podán pozměňovací návrh číslo 7891, na který on reagoval dopisem. Tímto považuji své dříve uplatněné připomínky za vypořádané." Takže to je jeden argument, který padá. Co se týče argumentu, že se to musí dát do souladu s Bruselem, to jsem říkal. Něco se tedy musí dát, něco nemusí. Ale co řekl Brusel? Vůbec nic, vůbec nic, to je tady naprosto lichá argumentace. Ukažte, kde to máte. Abyste se starali o naše lidi, tak do toho se peníze nedají? Já to zažívám na konci každého měsíce, ty faktury posílám, vidím, kdy ty peníze přijdou, takže to je reálný stav. Proč to tedy měnit? Problém jsou samozřejmě pojistky. Vy to tam vůbec nezastropováváte? Kolik je reálný náklad na jednoho pojištěnce? Takže jak můžete nabízet pojištění za 8 000 za rok? To je fikce, to je nesmysl. Samozřejmě, vy chcete sebrat to výsadní postavení PVZP. Přece každý stát tohle chce mít pod kontrolou. Chcete mít pod kontrolou energetiku, zřizujete obchodníka s energiemi? Jak jsem říkal, to je v pohodě. Něco vyberete, ale samozřejmě máte plnění, a my to vidíme. Oni sice proklamovali, že mají, ale v podstatě po zkušenostech, když už s nimi někdo tu smlouvu udělal, tak ji rychle vypověděl - teď mluvím samozřejmě zase ze zkušeností - protože zjistil, že jsou to česky řečeno šmejdi.
Ano, a poslední zatím je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Kaňkovský.
Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak, a budeme tedy hlasovat o návrzích, které zazněly. Ještě počkáme, než dorazí všichni poslanci. Zagongoval jsem. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Budeme pokračovat dalším pevně zařazeným bodem, a to bodem číslo Pane senátore, prosím, máte slovo.
Krátce z legislativního průběhu. V Senátu projednaly jako výbor garanční výbor pro zdravotnictví a ještě další tři výbory: pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a výbor ústavně-právní a na 21. schůzi 2. března usnesením číslo 405 Senát schválil senátní návrh zákon. Text návrhu senátního zákona máte před sebou. Za prvé zhodnocení platného právního stavu. Takové omezení může být ústavně přípustné, jen pokud je legitimně zdůvodněno a je přirozené. Novela je v rozporu s evropským zákonem, a to i základními smlouvami o Evropské unii.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Dobrý večer, dámy a pánové. Vím a pevně věřím, že se situace trochu změní v roce příštím. Nicméně mi dovolte, abych vás požádal o to, abychom podpořili alespoň 800 milionů korun, které pomohou vysokým školám se vypořádat s navýšením nákladů souvisejících především s energiemi, které jsou takové, jaké jsou. Já vás chci ještě jednou o to požádat, protože vím a slyším to ze všech stran, a nejen z našich škol v Ostravě, ale i z jiných, že v opačném případě se budou muset zkracovat semestry, bude se muset omezovat výuka. Jestli toto chceme, prosím, tak to nepřijměme. Ale pokud chceme, abychom zachovali kvalitu, a víme dobře, že to není nic jednoduchého, tak bych vás chtěl ještě jednou požádat o to, abychom těch 800 milionů korun, které v tom rozpočtu nejsou zdaleka tak významnou položkou jako ostatní, abyste to podpořili.
Proto bych znovu chtěla vyzvat pana ministra financí, aby podpořil naše pozměňovací návrhy, protože pokud budou podpořeny, tak ty rezorty, například Ministerstvo vnitra, tam ty finanční prostředky bude mít v uvozovkách hned a hned je může v uvozovkách dát těm hasičům a těm policistům.
Děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova. Ano, navrhovatel má zájem.
Vláda říká, že bude pomáhat podnikatelům, za mě je to pozdě. My se tady bavíme o tom, že to má být pomoc pro lidi, pro podnikatele, je to změna nějakých parametrů. Já jsem si to spočítal. Já nevěřím tomu, že by všech 28 pozměňovacích návrhů opozice bylo tak nekvalitních, že by si nezasloužilo podporu Ministerstva financí a koaličních poslanců. To mě trochu trápí, že tady ta politika převálcuje tu skutečnou věcnost a obsah v té mimořádné době. Já rozumím tomu, že rozpočet je výsostné politikum, za normální doby normální rozpočet, přijímá se v říjnu na celý listopad, prosinec, víme to na celý následující rok. A většinou je to tak, že v této věci koalice válcuje opozici, vždycky to tak bylo. Ale rozumím, že to je výsostné politikum.
Ano. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Brabec, připraví se pan poslanec Rais.
Objevilo se tam tedy navýšení, jestli se nemýlím o 300 milionů korun na 450 milionů korun, což je určitě posun, a myslím, že posun k dobrému. Boj proti suchu, sázení stromů. Uvidíme. Já myslím, že daleko zajímavější z pohledu životního prostředí bude ta debata o rozpočtu příštího roku.
Jedno z mála čísel, které tam je, je to, že vláda zajistí navýšení průměrné mzdy pro pedagogické pracovníky v České republice na 130 % toho stávajícího stavu, kdy nastupovala do funkce. Můžete říct, že je to moje osobní domněnka, ono to tak není.
A vůbec teď nemyslím mimořádnou valorizaci důchodů. Myslím skutečně položky mandatorních výdajů. Ministr financí tady druhý den vystoupil na náš apel a vysvětloval to tady. Vláda nevěděla, že chce dát do dotačního programu tuto položku? Mluví se o tom jak dlouho. Velké firmy jsou před kolapsem. Ale samozřejmě ty peníze není reálné utratit do konce roku, říkám jako bývalá ministryně financí. To znamená, jsou to peníze, které budou reálně čerpány v roce 2023, tam také měly správně být. Otázka je, jestli pro ty firmy nebude pozdě, když slyšíme, co se kolem nás děje a jak ony se vyjadřují. Aha, takže jenom pane ministře , jiného ministra tady nevidím, aspoň vidíme, jakou vláda Petra Fialy dává prioritu státnímu rozpočtu. Je to sice jenom novela... Je to jenom novela, ale jenom - v uvozovkách - novela zákona roku. A takhle jsme my vždycky k němu přistupovali. Důvěra spotřebitelů je na svém historicky nejnižším bodě. Pesimismus spotřebitelů je extrémní. Většina domácností v současnosti začíná pochybovat o své budoucnosti. Ptám se za vás: Co můžeme pro stabilizaci této krizové situace dnes tady na tomto místě udělat? Jak zabránit tomu, aby velká část české populace upadla do chudoby? Jak můžeme zabránit pádu českých firem, které tady zaměstnávají naše občany a díky kterým máme nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské unie? Jsme teprve před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Já jsem doufala, že aspoň některé z našeho klubu hnutí ANO budou podpořeny, protože v opačném případě my nemůžeme podpořit ten rozpočet. Potřebuje byť špatný, ale potřebuje rozpočet, rozpočtového provizoria už jsme si užili dost.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.
Ona to zmínila moje předřečnice, když tady řekla, že vlastně tady nejsou ministři vlády. Je ctí pana ministra financí, že tady sedí a musí obhajovat to, co musí obhajovat. A já mu nezávidím. Já se ptám, proč tady nesedí ministryně obrany paní Černochová, která má takový nárůst ve svém rozpočtu? Proč tady nesedí pan ministr průmyslu, který nedokáže odpovídat a zajistit energetické záležitosti českého průmyslu, a ten půjde do kopru? Miliard, promiňte, miliard minus, kdy nebudeme mít energie, kdy občané budou sužováni zavíráním fabrik?
Prosím, slušnější výrazy. Nyní se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Brabec.
Já budu velmi stručný a udržím se. Je to ostuda. Je to ostuda vlády, je to ostuda vládní koalice. Já si pamatuji, jak jsme tady byli terorizováni takřka bývalou opozicí, když jsme tady nebyli, dovolili jsme si někam odejít, v každém případě jsme se snažili tady být v nějakém počtu, abychom třeba reagovali. Tady je jasné, že pan ministr financí tady musí být, je to jeho povinnost, je to fajn, že tady je, ale to už si neumím představit, že by tady nebyl. Ale není tady premiér, nejsou tady další členové...
Nyní s faktickou poznámkou paní předsedkyně Schillerová.
Chceme se ptát na velké firmy, které mají obrovské problémy. Protože považujeme to skutečně za velmi, velmi nedůstojné. Zatím nedávám žádný procedurální návrh.
Pan předseda Benda s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Dalším důvodem je samozřejmě růst životních nákladů, který souvisí jak s vysokou inflací, tak s vysokými cenami energií. Reakce na energetickou krizi, včetně zajištění strategických zdrojů. Ty příjmy jsou navýšeny o 65 miliard korun.
A ještě než dám panu předsedovi slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo.
Tak jako vlády minulé držíte se hesla "to se nám to hoduje, když nám lidé půjčují". Fialova vláda před volbami občanům lživě slibovala rozpočtovou odpovědnost, ale ve skutečnosti chce zadlužit Českou republiku o více než 1 bilion korun. My při pohledu na ty pozměňovací návrhy jasně říkáme, že pozměňovací návrhy, a to i ze strany vládních poslanců - ty jsou tady ostatně dva, takové pozměňovací návrhy pouze - tak SPD podpoří. Podpoří všechny pozměňovací návrhy na pomoc našim občanům se zdražováním. To je naprosto bezprecedentní a nepřijatelné, stejně tak jako návrh rozpočtového deficitu na rok 2023 v objemu 295 miliard korun plus ještě k tomu. My na to říkáme, že vláda je rozpočtově neodpovědná. To ale vláda Petra Fialy přesně nedělá. Rozhazujete peníze na nesmysly, a pak samozřejmě nezbývá na potřebné věci, to znamená na pomoc českým občanům. Ale budeme hlasovat proti vládnímu rozpočtu jako takovému na letošní rok, protože nesouhlasíme s tou strukturou státního rozpočtu, kde vy na jednu stranu neděláte úspory tam, kde ty úspory možné jsou, na těch zbytných výdajích, které nic nepřinášejí občanům, a zároveň tím pádem neadekvátně zadlužujete všechny občany České republiky. Vždyť to není vůbec pravda. No jaký ten schodek bude, z vás netuší ve skutečnosti nikdo, protože jak vládní poslanci, tak dokonce i ministři přišli s dalšími požadavky. Jisté je, že celkové výdaje státního rozpočtu už podle původního vládního návrhu měly překročit 2 biliony korun. Vláda Petra Fialy z ODS má v návrhu skutečně velký chaos. Některé položky neodpovídají zákonům a někteří odborníci se domnívají, že skutečný schodek bude až 440 miliard korun. Kvůli nepřipravenosti a amatérismu Fialovy vlády nikdo ve vládě netuší, jak silně krize zasáhla a zasáhne české firmy a jaký vliv to bude mít na zaměstnanost a výdaje státu. I to je ale gigantická chyba této vlády, protože ta nemá žádný jasný, předvídatelný koncept řešení stávající energetické krize a inflace. Fakticky se spolehla na velmi socialistické řešení, kdy se snaží nějak jakoby kosmeticky pomáhat tím, že plošně rozhazuje nějaké zcela nedostatečné peníze, aniž by řešila samotné příčiny drahoty, tedy růst cen energií. Kroky vlády jsou nepředvídatelné a ode zdi ke zdi. Ovšem tak nesmyslně a nedostatečně, že to prakticky lidem a firmám nepomůže, a nadále jsou ceny energií pro občany likvidační, ale státu to přinese další nesmírné výdaje. Omlouvám se. Vše, co říkám, není samozřejmě nic nového.
Navíc německá vláda na rozdíl od české vlády plánuje zastropovat ceny plynu všem odběratelům, včetně velkých průmyslových firem, zatímco u nás firmy kvůli nečinnosti vlády krachují. Ano, mně se z Olomouckého kraje ozývá spousta firem a říkají, dostali jsme faktury za energie a zavíráme. Zavíráme, protože prostě nemáme na to, abychom je zaplatili. Propouštíme zaměstnance a zavíráme firmy, zavíráme krám, protože musíme počkat, než se to všechno přežene. A já se tady ptám, pane ministře Síkelo nebo pane ministře Stanjuro, kdy se to tedy všechno přežene? To však vládní koaliční poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN odmítli. Ostatní evropské státy nespoléhají na řešení ze strany Evropské unie a přijímají si vlastní opatření. Říkáme to tady od začátku. Nejenom na energetickou krizi, ale na válku na Ukrajině anebo to mohou použít také na ekonomickou stabilizaci jihoevropských států, jako je Itálie, Řecko, Španělsko a podobně. Prostě to, co bude nejvíc tlačit, tak na to se ty finance použijí. Takže abych pokračoval, ty státy si přijímají vlastní opatření. Například německý kancléř Scholz koncem září oznámil vytvoření zvláštního hospodářského fondu o objemu 200 miliard eur na podporu kroků, které mají zachránit německé občany i průmyslové podniky ohrožené vysokými cenami energií. Pokud tato podpora velkých firem v Německu projde, stanou se naše firmy naprosto nekonkurenceschopné a jejich výrobky s těmito cenami energií prostě nemohou na tom trhu konkurovat. A co to znamená? Že ty české firmy to zničí. Buď odejdou někam do světa za levnějšími energiemi, anebo je to zničí. Takže to jsou všecko dopady na nezaměstnanost i státní rozpočet a to je pro nás samozřejmě nepřijatelné. A co se stane? Zvýší se nezaměstnanost a bude se zvyšovat nezaměstnanost, když ty firmy budou zavírat, a bude to opravdu velký problém. Já si myslím, že to, co se děje, znamená velký problém, a to nazývám velmi diplomaticky.